Protože pokud nebudeme investovat do prorodinné politiky, tak nikdy nebudeme mít dostatek dětí a nadále potom lidí, kteří by svými daněmi platili seniory. Dávno jsme tyto legislativní návrhy do Sněmovny předložili. Dále jde o vyšší rodičovský příspěvek, vyšší porodné a porodné i u třetího a každého dalšího dítěte v pracující rodině - to je velmi důležité, v pracující rodině - o vyšší přídavek na dítě v těchto rodinách a o zvýšení hranice koeficientu životního minima, od které má rodič na přídavek na dítě právo. Mnohonásobně se nám to v budoucnu vrátí. Zásadní musí být kroky směrem k ukončení současné nedostupnosti bydlení pro mladé rodiny s dětmi. V podstatě dnes si nedokážu představit, že by svým platem nebo mzdou mladí lidé dosáhli na svůj vlastní byt včetně hypotéky. Mají problémy našetřit jenom na akontaci na hypotéku. A řekl bych, že je v nedohlednu, a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Ale řekl bych, že se to prostě nebude nijak závratně zlepšovat, tak aby si mladé rodiny řekly jasně, dosáhneme na vlastní bydlení. Bohužel. K tomu musí vláda něco udělat. Například zavedení manželských půjček ze státní garancí, státní podpora splácení hypotečních úvěrů v době rodičovské dovolené, státní podpora další bytové výstavby, včetně družstevního nájemního bydlení, bezúplatné převody budov a pozemků ze státu na kraje a obce, které by právě umožnily stavět družstevní bydlení nebo i obecní bydlení. A další potřebná opatření. Nic takového se neděje. Vláda nedělá žádnou prorodinnou politiku, jenom o ní mluví. Dále například rozšíření kapacit dostupných předškolních zařízení, příspěvek na školní pomůcky, který vláda samozřejmě ruší pro jistotu, a volnočasové aktivity. Takže vláda bere školkovné, další věci a rodiny se budou rozhodovat o tom, jestli budou mít další dítě. No nebudou. Což je další protirodinné opatření této vlády oslabující i důchodový systém. To jsou spojené nádoby. Pojďme dále. Vláda jde ovšem opačnou cestou. Podporu tohoto typu zabezpečení na stáří omezuje a jí navrhovaná opatření jsou spíše demotivační. Ministerstvo práce a sociálních věcí v balíčku, který nazývá důchodovou reformou a který zveřejnilo v polovině května, totiž navrhuje do budoucna již neposkytovat státní příspěvek k penzijnímu spoření občanům, kteří pobírají důchod. A hlavně se má zvýšit hranice měsíční úložky dobrovolného penzijního spoření, od které bude občanovi náležet tento státní příspěvek, a to z 300 korun na 500 korun měsíčně, což poškodí nízkopříjmové občany, občany, kteří spoří třeba více svým dětem, a podobně. Mimochodem problém onoho třetího dobrovolného pilíře nespočívá v nezájmu o něj nebo v akutní potřebě nějaké jeho transformace. Čísla mluví jasně. Jeho skutečné defekty jsou jinde. Když už tuto smlouvu uzavřou, tak si v průměru spoří až pětkrát méně peněz, než je potřebné k vytvoření dostatečně vysokého zůstatku na jejich privátním penzijním účtu na prahu důchodového věku. Podrobně to analyzuje například ekonom Jaroslav Šulc. Pracujme tedy na změně tohoto trendu.
Ten měl několik mimořádných Evropských rad. Tam jste to mohl přednést, neudělal jste to. Zatímco Ministerstvo životního prostředí se od roku 2025 chystá zakázat prodej kamen na uhlí, která zásobují levným teplem stovky tisíc českých domácností - vůbec nechápu proč, a ještě chcete zakázat uhlí ještě dřív, než to mají například Němci. Vůbec nerozumím tomu! Tak bruselští byrokraté chtějí od roku 2029 rovnou zakázat plynové kotle. To vše v době, kdy stále ještě doutná energetická krize a vývoj války na Ukrajině může být jakýkoliv. Takže také máte pocit, že se vláda pana premiéra Fialy a Brusel úplně pomátly? Ministerstvo životního prostředí chce zakázat hnědé a černé uhlí, antracit, koks i výlisky z uhlí. Za takový kotel bude muset domácnost zaplatit 100 000 korun, i víc. V řadě budov by je navíc z technických důvodů nebylo ani možné namontovat. A samozřejmě nikdo ani nedomýšlí, kolik hluku zejména ve městech by produkovalo tolik tepelných čerpadel. Když jsme byli ve vládě, nešli jsme formou zákazu a restrikcí, ale formou pobídek. Ano, my jsme to tak dělali. Kotlíkové dotace. Ve stovkách obcí se tím v topné sezóně zásadně zlepšila kvalita ovzduší. A ještě mě napadá v rámci toho daňového balíčku, vy tam mluvíte o tom, že zrušíte nějaké dotace, ale nikdo se nikdy nedozvěděl, jaké to vlastně jsou. To byste také mohli zveřejnit. Ale absolutní zákaz prodeje moderních uhelných, nebo dokonce plynových kondenzačních kotlů je nedomyšlená hloupost, která sníží konkurenci na trhu, zvýší ceny a lidem dál srazí životní úroveň. Tyto dva nesmyslné zákazy jen podtrhují, proč bychom měli příští rok v eurovolbách vymést zelené fanatiky v evropských institucích a v roce 2025 samozřejmě také jít do vlády a dát naši zemi zase do pořádku. Já se nestačím divit, jak v televizi pan předseda odborů vlastně servilně děkuje panu ministru financí, že ho přijme. To je úžasné! Podívejte se na tu tripartitu, co to tam je. Jeden odešel, ten má pár autobusů a kamionů, teď tam přišel někdo druhý. A za Hospodářskou komoru je tam politik za ODS, ale Česká televize už mu nepíše ODS, tak víme, jak to všechno... Takže je tady všechno. A fungovali jsme. Tady máme servilní tripartitu. Můžou se všichni smát, a tak to bylo. Hnutí ANO vždycky tady bylo pro lid. Já tomu rozumím, protože oni to válcují. Kde je projekt Nové scény? A Národní galerie? Proč to neděláte? Proč nepokračujete v obnově našich kulturních památek? Kolik tady bylo připravených dálnic - 800 metrů nebo kolik to bylo? Vždyť to ten Bárta 2010 všechno zazdil. Snad se jim povedlo postavit tisíce kilometrů. My jsme to připravili, nádraží, nádraží za 10 miliard jsme tam měli. Vy jste zkrátka řekli, že nebudete navyšovat daně. A to je ten největší podraz, největší zrada hlavně na vašich voličích, ale na všech. Investiční pobídky, pokud, a já souhlasím s tím, že by se neměly dávat peníze, že by to měly být daňové pobídky. Tak nevím, jestli je tady ten populista Jurečka? Ale není tady. Samozřejmě ti vaši experti, kteří tam chodí a kteří opakují ty nesmysly, tak tady mám například titulek: Žádná apokalypsa Česku nehrozí. Pan Švejnar, co říkal o tom balíčku? Že je klíčové zvyšovat životní standard. My jsme to dělali. Nám záleželo na tom, aby lidi se měli dobře. Vy za to říkáte, že jsme populisti. Populisti, ano. A dokonce extremisti. Mně dělá radost, když lidi se mají dobře. Dělalo mi radost, když jsme zvýšili životní úroveň. Teď už jste za nimi, už jste klesli z devátého místa nejprosperutější země v EU na dvanácté. Vám vůbec nezáleží na zvýšení životní úrovně obyvatel. Vy zkrátka nemáte rádi lidi, hlavně ten váš ministr financí. Vůbec tomu nerozumím. Tak to budou mraky. To jsme my nikdy nedělali. Samozřejmě do toho nepočítám pana prezidenta. Když si vzpomenu, co všechno vy jste vlastně si vymýšleli. Přitom bylo jasné, že ten kontrakt odešel z RWE. Ale dobře, tak to je vaše strategie. Jak jste mluvili o tom, že my jsme nechtěli ten plynovod z Polska. Samozřejmě Poláci ho nechtěli. A potom ten plynovod skončil někde blízko Slovenska, tak to jsou všechno... A já jsem se snažil, psal jsem dopisy, vystupoval jsem, ale zkrátka vy jste tam toho moc neudělal. Včera tam byl Morawiecki a vlastně popřel všechny vaše nevýhodné dohody. Použít vývoj daňové kvóty na orientační odhad příjmu rozpočtu je opodstatněné i tím, že příjmy rozpočtu v podstatě odpovídají vývoji ekonomické činnosti. Ale je vůbec tenhle předpoklad růstu nominálního HDP reálný? Pochopit logiku tohoto postupu je možné pouze tak, že někdo učinil toto politické rozhodnutí, které s reálným ekonomickým vývojem nemá vůbec žádnou souvislost. No a o tom to je. Česká ekonomika má nulový růst, protože vláda samozřejmě potlačuje investice, bere lidem peníze, škrtí tu ekonomiku. Také okolní země kalkulují s poklesem růstu, tak proč by právě naše ekonomika měla být takovou výjimkou? Postavit růst daňového inkasa na tomto naprosto imaginárním růstu HDP, který se nedá vůbec ničím odůvodnit, je prostě diletantství. Jak by tedy rozpočet na letošní rok mohl nakonec skončit? Když se podíváme blíže na strukturu výdajů, tak už polovina výdajů je vydána a na největších položkách se moc ušetřit nedá. Právě modelace vývoje DPH je ukázkou určité manipulace. Jak potom počítat s tak vysokými příjmy? Možná to ale není manipulace, je to jen snaha někdy ty daňové příjmy najít, když si to vrchnost žádá. Podobně je to i s jinými příjmovými položkami. Pouze daně z mezd a platů se plní, zatím, také sociální pojištění. Takový docela realistický scénář o vývoji do konce roku by mohl počítat s tím, že se vládě podaří ztratit do konce roku ještě další příjmy k tomu již ztracenému jednomu měsíci příjmů. Vždyť na to má ještě sedm měsíců. Tak co by se tak mohlo na chování vlády zásadně v těchto měsících změnit? Protože vláda mluví stále že chce šetřit, ale v reálu nechce. Ani ten vývoj vláda není schopna monitorovat. Možná ztráta příjmů již bude menší než dosud, potom na konci roku bude deficit státního rozpočtu z původně uvažovaných 295 miliard, k tomu se dají přičíst další desítky miliard, možná stovky. Ten chce teď Ministerstvo financí o rok odložit. Neuvěřitelné, že zdravotnictví, které by mělo být absolutní prioritu, nebo jednu z nejvyšších priorit, takhle má přijít zase o peníze. Takže vláda šetří na těch, které my jsme měli jako prioritu, na pacientech a zdravotnících. Nejsou doktoři, sestry, zubaři. Nejsou léky. To už je normálně neuvěřitelné, co se tady děje. Za covidu jsme je museli sehnat. Pan ministr nám říká - léky, no obvolejte si nejdřív sto lékáren. Teď říká, že když bude hezky, tak nepotřebujete léky. To je fakt neuvěřitelné! A teď další nápad je, že budou dávat tablety nějaké.
To znamená, zajistit, aby do systému dostatečně přispívali všichni, kteří jej využívají. Někdy se hovoří o černých pasažérech sociálního pojištění, kteří odvádějí minimální odvody. Já nechci používat žádné názvy a nálepky, ale prostě musíme vidět, že i ti, co počítají s velmi malým důchodem, tak někdy platí příspěvky, které nestačí ani na ten velmi malý důchod. Protože všichni, kdo se ve stáří dostanou do tíživé situace, tak se stávají klienty sociálního systému. A to posílení spravedlnosti, to posílení férovosti zajišťuje postupné zvýšení plateb například živnostníků, kteří neodvádějí tu minimální částku, či omezení kumulace dohod o provedení práce. A to je právě problematika, kterou upravuje dnes projednávaný vládní návrh. Podle našeho návrhu musí člověk odpracovat minimálně 40 let a o předčasný důchod smí požádat teprve tři roky před stanoveným datem. Právě ten problém předčasných důchodů je potřeba řešit mezi prvními. Pro lidi bylo výhodnější jít do předčasného důchodu za určitých okolností než čekat na ten standardní termín. A to není správné, to není férové. To není prostě dobrý systém, a proto ho musíme rychle změnit. A to vedlo i k tomu - za což jsem se i omluvil a co je opravdu z hlediska státu problematické - že se vyměřování důchodů zpomalilo. Změnou pravidel pro předčasné důchody tedy také napravujeme problém, který tu aktuálně existuje, problém, který tu dlouhodobě byl a který se tak dramaticky projevil v době vysoké inflace. Jsem přesvědčen, že všechny cíle naší důchodové reformy, které jsem tady vyjmenovával, tedy ve zkratce a v heslech udržitelnost, solidarita a férovost, všechny tyto cíle dávají smysl. To chci doložit také na několika příkladech: Na jedné straně požadavek na ozdravení veřejných financí, které jsme nepřevzali v dobrém stavu, převzali jsme je v katastrofálním stavu, a na druhé straně požadavek na to, abychom vyřešili nespravedlnost a logické mezery stávajícího systému. Za třetí, reforma zajistí spravedlivý odchod do důchodu všem generacím. Věk, který se průběžně mění a je přímo závislý na statistických datech o české populaci. To jsou všechno pozitivní věci, ale na to musíme reagovat. A konečně za čtvrté, změna systému penzí je podstatnou součástí našich širších reforem, které po letech neodpovědného vládnutí, vládnutí, které nemyslelo na budoucnost, vrátí Česko mezi země, které odpovědně investují do svých strategických priorit. To znamená, že dáme větší jistotu nejenom občanům, aby se připravili na penzi, ale i státu z hlediska udržitelného financování; že budeme schopni investovat do své budoucnosti, ať už je to kvalitní dopravní infrastruktura, ať už je to vzdělání; že budeme reagovat na klíčové trendy současnosti, budeme investovat do důležitých energetických zdrojů, do podpory investic, které pomohou transformovat náš průmysl a udrží nás ve světové konkurenci.
A další s přednostním právem je přihlášený pan vicepremiér Marian Jurečka.
Dobrý podvečer, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Tomio Okamura byl na své poměry dneska velmi stručný, mluvil jenom hodinu. Tak jsme mohli slyšet tady nesourodé věci, které zaznívaly, a především nepravdivé. A prosím, aby předseda hnutí ANO nepoužíval nepravdivé a lživé výroky.
Tvrdě zakročíme proti nelegálnímu hazardu. Já jsem měl spíš pocit, že tam něco dlužíte nějakému sponzorovi, když to tady někdo už navrhoval, snížení té daně. Takže to byla jedna věc. Teď to hledám. Stavebník, jo: Zajistíme zvýhodněné hypotéky na první bydlení. Snížení povinné spoluúčasti. No to by bylo super! Přímá pomoc státu se spoluúčastí. Bonus za každé narozené dítě! No tak super! Barevně, moc hezký. Spolu Česko dáme dohromady. No, vy jste to Česko úplně rozdrbali. Takže plňte ten váš program, tady máte skvělé věci a bude to v pohodě. Jestli tedy veřejnost, novináři se na to neptají, že byste tedy po tom balíčku ho přepsali, jestli bude definitivní. Jak chcete plnit ty... Vy jste se vyjádřil, že završením úsporného balíčku - to není žádný úsporný balíček, ale daňový - jsme naplnili jeden předvolební slib. A já jsem nedohledal, jaký je to slib. Žádný Green Deal jsem nepodepsal. My jsme vybojovali s vaším přítelem, polským premiérem Morawieckým, že Česká republika a Polsko a nikdo nemá žádný konkrétní závazek. To, že chceme snižovat emise, to je snad jasné, ne? Ale ne za cenu zničení Evropy, ne za cenu, že se vrátíme do jeskyň a budeme jezdit na kole nebo chodit pěšky. Takže už to přestaňte opakovat! A hlavně jsme tam prosadili, že nemáme závazek 55 % snížit. Takže to je jedna věc. A to si myslím, že jsme tam ještě probojovali do závěrů taxonomii. Já jsem navrhoval v září 2021, aby emisní povolenky byly maximálně 30 eur. To je spekulace! Někdo na tom vydělává. Já doufám, že po příštích evropských volbách tohle skončí, protože to ničí průmysl. Protože to je to místo, kde je potřeba bojovat za české zájmy! Tak tomu jako nerozumím. Evropská rada je místo, kde se tvrdě bojuje za ty zájmy. A bohužel vy jste to nevyužil v rámci českého předsednictví. Oni nám nic nedali. A historicky Řecko, Itálie, Španělsko - všichni dostávali miliardy eur, i když tu migraci organizovali pašeráci a byla to ilegální migrace. A my tady jsme přijímali, a správně, uprchlíky před válkou - a na to nám nedala Evropská unie peníze? Normálně to měla zaplatit a měli jste společně bojovat. Mohl jste řídit Evropu, nedělal jste to. A nakonec to dopadlo, jak to dopadlo. Mimochodem ten Green Deal, tu politickou dohodu, tehdy jsme souhlasili s tím, že budeme používat jádro. Ano, tak toto jsme my udělali. No a předsedkyní se stala paní Nerudová. To jsme netušili, že vlastně je to už prezidentská kampaň.